Děkuji. Ještě pan předseda Černoch.
Děkuji za slovo. Ani jednou - ani jednou jsem nedostal odpověď. Nevím, jestli je to tím, že panu premiérovi nestojíme za to, aby nám odpověděl, nebo tu odpověď zatím ještě neví. Tento navrhovaný bod byla možná ta odpověď.
Já jenom proto, že opět vím, že zazní spousta dezinformací, které jsem pokládal uvést na pravou míru. A ještě jednou se omlouvám, že jsem pokládal za nutné reagovat okamžitě. Ještě to několikrát zopakuji.
Co tomu brání? Proč tady musíme být svědky toho, že jedna koaliční strana se od tohoto návrhu tak ostře distancuje? Druhý dotaz by byl k panu poslanci Volnému prostřednictvím pana předsedajícího.
Děkuji panu poslanci Koubkovi. Nyní s faktickou poznámkou nejprve pan poslanec Beznoska, po něm pan místopředseda Filip, po něm pan poslanec Volný.
Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, jenom krátce. Čili nejsem si úplně jist, jestli takhle pod nějakou rouškou boje proti hazardu se dá postupovat. Můj názor je celkem jednoduchý, i když vím, že napsat správně nový loterijní zákon je velmi těžká úloha pro pana náměstka Závodského, ale je to jediná správná cesta - celkový komplexní nový zákon.
Děkuji panu poslanci Beznoskovi. Nyní s přednostním právem pan místopředseda... Tedy pardon, s faktickou poznámkou pan místopředseda Filip, po něm pan poslanec Volný, po něm pan předseda Kalousek.
Platí princip diskontinuity.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Volný, po něm pan poslanec Kalousek. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek.
Očekával jsem, že přijde nějaký protinávrh. A o čem já rozhodnu, že je dobré, to se projednávat bude, a o čem já rozhodnu, že je špatné, to se projednávat nebude. Já to nemám za zlé poslancům hnutí ANO ani Andrejovi, oni skutečně vstoupili jako strana, která prosazuje korporátní řízení státu. Takhle vy si opravdu představujete parlamentní diskusi, že Sněmovna České republiky bude projednávat to, co si Andrej přeje, co si Andrej nepřeje, projednávat nebude?
Tak s další faktickou poznámkou pan poslanec Volný, po něm pan poslanec Komárek, po něm pan poslanec Faltýnek.
Kolegové, kolegyně, já jsem trošičku zmatený. Naopak my jsme čekali protinávrh od vás, že ho dáte jako pozměňovací návrh k mé novele a budeme o ní jednat. To si myslím, že takhle by to asi mělo být. Ale já si myslím, že jsem se spletl. Tak oni to prostě neprosazují, oni to nechtějí a já jim to nemám až tak úplně za zlé, ale ten protinávrh podle mého názoru měl v rámci druhého čtení zaznít od nich.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Komárek, po něm pan poslanec Faltýnek, po něm pan poslanec Kučera.
Já nám taky nerozumím. Ale abych to uvedl do nějakého normálního rámce a odpověděl prostřednictvím pana místopředsedy panu Kalouskovi: O tom, jaká bude agenda této Poslanecké sněmovny, dámy a pánové u televizních obrazovek, nerozhodl ani pan Babiš, ani pan Kalousek, ale rozhodli jste to vy, rozhodly to volby, řádné, demokratické volby, spravedlivé demokratické volby. Z těch vychází vláda a vláda prostě vládne. Je to tak všude na světě, žádný lepší systém než demokracie vymyšlen nebyl. Jenom naše ctěná Poslanecká sněmovna má tak idiotský jednací řád, že jeden jediný poslanec -
Prosím pana poslance, aby nepoužíval slovo idiotský, zvláště o jednacím řádu, který jsem navrhl a prosadil.
Prostě to tak je a až do příštích demokratických svobodných voleb to tak bude. Takže dámy a pánové u televizních obrazovek, prosím vás, rozhodněte ještě lépe, než jste rozhodli posledně.
Děkuji panu poslanci Komárkovi.
Já vám děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji čtyři přihlášky. První je paní poslankyně Kovářová, připraví se pan poslanec Laudát.
Děkuji, pane místopředsedo. Mě překvapilo, a musím říci nemile, že tady nesedí pan premiér, který je předkladatelem toho návrhu, ale sedí tady pan ministr. Nevím, z jakého důvodu se tak děje, a proto navrhuji procedurální návrh, abychom hlasovali o přerušení tohoto bodu do přítomnosti pana premiéra.
Pro pořádek zopakuji, o čem budeme hlasovat. Kdo je proti tomuto návrhu? Budeme pokračovat v projednávání. Prosím, paní poslankyně.
Uspokojivé odpovědi jsem se bohužel nedočkala. V zásadě bylo řečeno, že dodavatelé se v takových situacích, které by vyžadovaly regulaci, neocitají. To ale vzhledem k informacím, které proběhly tiskem, neobstojí. Například Mladá fronta DNES psala 4. září, že podle analýz jsou výrobci některých druhů potravin výrazně silnější než největší řetězce. Jen o něco málo nižší podíl než u minerálek má největší pivovar, dodavatel sušenek, tuků či kávy. Že tedy i dodavatelé mohou disponovat významnou tržní silou, zdá se ve světle těchto studií nepochybné. Kladu si proto otázku, jaké skutečné důvody vedly k vynětí dodavatelů z regulace. Na tuto otázku odpověď nečekám. Ale pokud bude vládní koalice dál trvat na nezahrnutí dodavatelů, bylo by korektní v rámci novelizace změnit název zákona, o kterém tu diskutujeme. Místo zákona o významné tržní síle by bylo příhodnější hovořit o zákonu proti malým obchodníkům, jejichž postavení bude tváří v tvář velkým dodavatelům slabé, a tato vláda s tím přes opakovaná upozornění nechce nic dělat.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní tedy řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Laudát.
Děkuji za slovo. V tuto chvíli regulaci tržních vztahů má ve svém resortu ministr průmyslu a obchodu. Takže výborné. c) vůči dodavateli uvedenému pod písm. f) vůči odběrateli uvedenému pod písm.
Já vás požádám, pane kolego, abyste nerušil v průběhu projevů jednotlivých poslanců.
Už se blížím ke konci. Zase se to vyrovnává. Zase je to vyvážení toho vztahu. Důvodem změny je vyvážení zákona na obě strany smluvního vztahu. Rozšíření dopadu zákona i na dodavatele s významnou tržní silou bylo jedním z hlavních cílů novelizace. Teď tu jsou nějaké průzkumy, nebudu to tady číst. Takže s ohledem na to zase vypustím nějaké věci, abych vás nenudil. Ty, kteří potom prohlašují, že tady bylo hnojniště. Obecně platí, že nelze porovnávat obrat obchodníků a obrat výrobců. Výrobci potravin dosahují významného postavení na trhu již při obratech mnohem menších, než je tomu u obchodníků. Stejně tak jsou zaznamenávány praktiky spočívající v nedodržení dohodnutého termínu dodávky či nedodání zboží. Veřejně pak jsou opakovaně diskutovány problémy se změnami složení potravin, které vedou ke znehodnocení jejich kvality. Proto je navrhováno tato jednání sankcionovat. Jednání jsou popsána pod bodem 7 tohoto pozměňovacího návrhu. Účelem správního trestání je ukládání přiměřených, a nikoliv likvidačních sankcí. V důsledku toho hrozí, že se obchodníci v mnoha případech raději vyhnou spolupráci s českými dodavateli. To by vedlo k poklesu podílu českých výrobků na tuzemském trhu i k poklesu vývozu českých potravin. Pokles podílu českých výrobků na tuzemském trhu a pokles vývozu českých potravin by měly zásadně velmi negativní dopady pro národní hospodářství České republiky, zejména od oblasti zaměstnanosti do oblasti technologického rozvoje, do oblasti investic a výběru daní. Proto navrhuji tento pozměňovací návrh. Krátké shrnutí.
Já s tím samozřejmě souhlasím. O tom se zmíním následně ve svém projevu. Nebo jak tomu mám rozumět? A potom ještě jednou k panu poslanci Faltýnkovi. Vy jste říkali, že to chcete řešit. Už jsem to tady říkal v minulých dnech. Já to tedy zopakuji. Já si myslím, že to postupně je hodně daleko. Zatím napůl. Vidím tam jen opoziční poslance. Ministerstvo financí tuto dokonalou legislativu nepředložilo vládě ani do konce června 2014, což byl první avizovaný termín, ani do konce září 2014, což byl další pompézně zveřejněný termín předložení. A co víc, po projednání Legislativní radou vlády, jak už jsme tady slyšeli při projednávání této otázky, dostála ještě dalších jiných, možná zásadních změn. To je ta lepší práce ministerstva deklarovaná před volbami, slibovaná, jak všechno půjde? To má být to populisticky hlásané makání? To není na závadu. Ta s tím ale úzce souvisí. A usiluje o změny, které jsou jejím zájmem bez ohledu na dlouhou frontu jiných, dříve podaných návrhů novel, což už tady dnes zaznělo v řadě příspěvků mých předřečníků. Nebo bonusy? My nejsme Agrofert a ministr financí není generální ředitel. Znovu zdůrazňuji, že dnes tu teď sedíme z důvodu neschopnosti Ministerstva financí předložit kvalitní komplexní legislativní novelu týkající se regulace loterií a jiných podobných her. O tom jsem tady už také jednou hovořil. Máme tedy hlasovat pro šedou ekonomiku? Pro další daňové prázdniny? Nejsem ekonom, ale jak mají přežít v takové fiskální prohibici a chaosu legální provozovatelé proti těm nelegálním? Ptám se, kolik jste jako koalice Ministerstvo financí, průmyslu a obchodu nebo vnitra zlikvidovali nelegálních zařízení? Kolik jste udělili pokut a kolik jste z nich skutečně inkasovali? Nelegálové se nám jen smějí a směle se rozrůstají po celé zemi. Opět upozorňuji na ostrý rozpor s duchem návrhu zákona o elektronické evidenci tržeb, který chce právě potírat ty nelegální tržby, a tady máme obě oči slepé a děláme, že nejsou. Co je ale nejhorší?
Omluvu nechci, protože kdybych měl chtít omluvy za všechny sprosté pomluvy, které zástupci hnutí ANO o mně rozšířili do veřejného prostoru, tak jsme tady do konce volebního období a neděláme nic jiného. To by byla ta skutečná obstrukce. Všechny ty informace jsem pronesl na zvukový záznam a všechny jsou ověřitelné z otevřených zdrojů.
Jenom avizuji, že zde mám ještě dvě přednostní práva a nyní se s přednostním právem hlásí pan kolega Faltýnek, který, předpokládám, chce reagovat na toto vystoupení. Takže pokud by se kolegové Mihola s Černochem dohodli, že nechají reagovat pana předsedu Faltýnka, tak bychom tuto materii mohli vyřešit. Pokud ne - dobrá, prosím, kolega Mihola.
Hezké odpoledne. Prosím o podporu a děkuji.
Děkuji.
Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Takže tolik jenom moje kratičká poznámka k poslancům různých kategorií.
Já před vás jako tradičně předstupuji jménem volební komise. Je to bod Návrh na změny ve složení orgánů. Takže bod číslo 195 vyřadit. A dále prosíme o zařazení nového bodu. Ten se jmenuje Návrh na jmenování členů Stálé komise pro kontrolu finančního analytického útvaru", takzvaného FAÚ. Takže zařazení nového bodu Návrh na jmenování členů Stálé komise FAÚ. Můžeme se domluvit na 12.55, stačí skutečně pět minut na tento bod. Děkuji. Ano, volba členů stálé komise pro kontrolu.
Ano, takže zaznamenáno.
Chci jenom zareagovat na návrh pana předsedy volební komise. Nemůžeme vyřazovat bod z tohoto týdne.
Jenom bych se chtěl zeptat, kdo se ustanovil na tom, že bude ustanovena vyšetřovací komise. Za ten rok tahle komise nemá předsedu, takže nefunguje.
Nyní mám přednostní právo pana kolegy Sklenáka.
Děkuji.
Dobrý den. Já si vás dovoluji požádat, abychom těsně před něj zařadili napevno bod 67, tedy tisk 451, což je poslanecká novela zákona o Národním parku České Švýcarsko, která by logicky měla předcházet projednání zákona 114 a měla by být propuštěna do legislativního procesu dříve než vládní novela. Podepsali jej zástupci všech poslaneckých klubů.
Děkuji. Já jsem se hlásila původně k rozšíření dnešního jednání, ale jestli dovolíte, pane předsedo, jenom bych vaším prostřednictvím reagovala na pana kolegu Černocha. Tady se jedná o stálou komisi, což je trošku něco jiného než vyšetřovací komise. Ale zpátky k dnešnímu programu. Jak jsme asi všichni zaznamenali, pan ministr vnitra Chovanec včera s velikou pompou světu oznámil, že jisté vydavatelství na jeho osobu připravovalo kompromitující materiál v podobě nějaké té fotomontáže, řekněme v delikátní situaci. V žádném případě to nechci zlehčovat, zpochybňovat, polemizovat nad tím, jestli jsou jeho informace pravdivé. Nechci to ani zesměšňovat.
Dobře, nechci se na ně odvolávat. Ta debata je legitimní, používáme k tomu prostě prostředky, které máme k dispozici při této debatě, já tomu rozumím, ale řekněme si to na rovinu. Prostě je tu část Poslanecké sněmovny, která chce řešit hazard, a je tady část, která ho řešit nechce. A TOP 09 neměla ve svém volebním programu, že chce řešit hazard, že chce zvyšovat daně. Já si myslím, že bychom to měli dělat my ve Sněmovně.
Děkuji panu předsedovi Faltýnkovi.
Vážené dámy, vážení pánové, já opět musím reagovat na pana předsedu Faltýnka. A budu mluvit za náš Ústecký kraj. Byli to zastupitelé TOP 09, kteří v Litvínově jako jedni z prvních prosadili nulovou toleranci, co se týká hazardu. Byli to zastupitelé TOP 09 v Litvínově. Byli to zastupitelé TOP 09 v Lounech, kteří výrazně omezili hrací dobu, kteří výrazně omezili reklamu a přístupnost heren. V dobách, kdy se o regulaci hazardu teprve začalo mluvit. Šli jsme na vlastní triko, šli jsme obecně závaznými vyhláškami, které možná byly na hraně, ale byli to zastupitelé TOP 09, kteří výrazně ve svých obcích vystoupili proti hazardu. Co jste navrhl vy jako zastupitel? Tam se hraje vesele dále, to víme všichni.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
V tom je to absurdní divadlo. Pan kolega Bartošek: Tak mi dejte papír. Ne, všechno máme, nic nehrozí, já vám to dám.
Já se velmi omlouvám. Prosím zejména levou část, aby se uklidnila. Děkuji panu poslanci Laudátovi, nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Koubek, po něm pan poslanec Šincl.
Děkuji, pane předsedající. Dovolil jsem si to tedy celé přepočítat. Pan poslanec Volný chce svůj návrh zvládnout za zhruba 200 dnů. Podle jednoduchých propočtů. Potom k tomu, co tady říkal pan předseda Faltýnek. V roce 2011 se objevila v Praze poprvé možnost přijmout vyhlášku, která by omezovala hazard v Praze. V Praze máme 57 městských částí, zhruba asi 10, 15 se tento problém vůbec netýkal, jsou to menší okrajové části, kde ten hazard nebyl vůbec. A v té době byly jednotlivé městské části vyzvány, aby navrhly omezení hazardu na svých územích. Takže nespojujte všechny lidi s hazardem, o kterých nic nevíte. Děkuji.
Děkuji panu poslanci Koubkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Šincl, po něm pan poslanec Kalousek. Děkuji panu poslanci Šinclovi.
Jen dvě poznámky k rozpravě, která tu zazněla. Nemíchejme vládní návrhy a poslanecké návrhy. Samozřejmě, že vládní návrhy mají přednost, to vychází z demokratických voleb, nějakou vládu mít musíme. Ale nikde jsem si nepřečetl, že by měl mít vládní poslanec přednost před poslancem opozičním. Myslím si, že z Ústavy všech 200 poslanců má zákonodárnou iniciativu a některým je prostě upírána podle toho, jak rozhodne Andrej. A to je přesně to, proti čemu protestuji a co prostě nedovolíme. Pana předsedy Faltýnka se chci zastat. A kdyby vás nevyhodili z té přerovské buňky ODS, kam jste se chtěl hlásit, tak jste mohl mít ještě jednu.